V okamžiku, kdy budeme vědět s pravděpodobností hraničící s jistotou - nikdy to nevíme, medicína neumí nic stoprocentně - že ten vývoj je takový, že si to lze dovolit, můžeme si dovolit cokoliv. Žádné odvolání na to, co dělají v Holandsku, co dělají někde jinde nehraje vůbec žádnou roli. Každé podmínky jsou jiné a každý ten virus v té zemi je trošičku jiný, protože on mutuje v rámci toho světa, ve kterém je.
Nyní tedy čtyři faktické poznámky. Nyní pan poslanec Robert Králíček, potom pan poslanec Kamil Farhan a další.
Já jsem chtěl reagovat na pana Haase. A já jsem chtěl jenom doplnit Patrika Nachera. K tomu, jak to probíhalo, jak jste říkal, jak to probíhalo minule. Před jednáním. A i před jednáním o pandemickém zákonu proběhl zdravotní výbor, kde musela být dohoda s opozicí. Jinak nám bylo řečeno, že nám to nepustíte a zobstruujete. To je taky rozdíl. Protože dneska to drtíte na sílu bez dohody. Bez dohody. Na sílu. To je ten zásadní rozdíl. A jak tady pan ministr říká, že se těší na tu diskusi, tak on tu diskusi měl na tom zdravotním výboru a na jednání na plénu byla jasná dohoda, v jaké podobě pandemický zákon projde. Kdyby to tak bylo i teď, nemusíme tu sedět dva dny.
Děkuji.
Chybí mi tam garance ušlého zisku. O té vlastně nebyla ani zmínka na začátku, když tento zákon byl představován. Pro korektnost musím říci, že nebyl ani v tom minulém, a není ani v tomto. Na druhou stranu současná vláda deklaruje podporu živnostníkům, malým a středním podnikům, ale v tomto zákoně vysloveně uvádí, že se hradí jen skutečná škoda, což z podstaty věci vylučuje ušlý zisk. Týká se to hlavně restaurací, vleků a dalších provozoven. Z mého pohledu to byla i moje kritika, která zazněla na zdravotním výboru a částečně zde byla napravena. Neumím si představit, že by například uvalení vazby na někoho z nás prostě přišlo esemeskou. Jak už tady bylo i řečeno, co budou dělat lidé, kteří jsou v exekucích, často mění telefony, lidé, co ty telefony ztrácejí, jak se bude hodnotit doručení a další? Ale říkám, to zde bylo nějakým způsobem již komentováno, ale já to vidím jako velký problém. Co mě ještě zaujalo. Zákon mluví o osobě pověřené, ale nikde není řečeno, kdo by to mohl být. Zase na zdravotním výboru jsme se dozvěděli, že by to mohl být třeba ředitel školy, což je v pořádku, protože si myslím, že děti nebo rodiče to od ředitele školy vezmou. Ale ne vždy, pokud by třeba osobou pověřenou byl ředitel firmy, šéf, vedoucí. Za mě mi to přijde celé nedomyšlené, rychle ušité. Pokud by se tato čísla zvýšila, budeme muset nějakým způsobem zakročit. - Z toho jsem nabyl dojmu, že situace opravdu je pod kontrolou a že víceméně se nic neděje. To je i jeden z důvodů, proč nemůžu podpořit tento zákon v legislativní nouzi.
Já vám také děkuji. A nyní, jak jsem avizoval, vystoupí s přednostním právem pan předseda Marek Výborný a potom budeme pokračovat v řádně přihlášených, a to v pořadí Marek Novák, Drahoslav Ryba a další. Pane předsedo, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Zazněla tady vcelku jasná stanoviska reprezentantů klubu SPD i hnutí ANO, jak pana předsedy, tak pana předsedy klubu. Stejně tak tady vystoupila i řada dalších poslanců. Vnímám i v řadách opozice už zřetelnou únavu a bylo by dobré také pečovat o naše zdraví. Děkuji za umožnění tohoto hlasování.
Ano, děkuji. To je legitimní tento protinávrh. Nikoho nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti návrhu? Třetí je návrh nového bodu - Diskuse nad porušováním politických dohod ze strany vládních poslanců. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 10, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 27, proti 78, návrh byl zamítnut. Další bod, který má být nově zařazen, je Proč vláda posílá Miroslava Kalouska do Správní rady VZP? Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Dalším bodem, který má být zařazen na program schůze, je Podivné financování hnutí STAN z daňových rájů na Kypru. Je to hlasování s pořadovým číslem 12, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 56, proti 77, tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní přistoupíme k hlasování o návrzích pořadu schůze od pana předsedy Radima Fialy. Nejprve je to sněmovní tisk 11, je to občanský zákoník, jestli to můžu tímto způsobem říct. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, aby tento bod byl zařazen na pořad schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 14, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 58, proti 76, s návrhem nebyl vysloven souhlas. Jako druhý bod budeme hlasovat sněmovní tisk 14, je to návrh Radima Fialy a je to občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Týká se to transparentních účtů o neziskových organizacích. Kdo je proti tomuto návrhu? Nejprve je to sněmovní tisk 13, trestní zákoník, nenávistné ideologie. Kdo je proti tomuto návrhu? Dále je to sněmovní tisk 16, změna zákona o státních svátcích. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 17, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 21, proti 76, s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. A třetí bod, který přednesl pan poslanec, je bod Diskuse o zásobování České republiky zemním plynem a ceně pro obyvatele České republiky. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 19, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 19, proti 76, s návrhem nebyl vysloven souhlas. A dále je zde třetí bod a to je nazváno Můj dům, můj hrad - trestní zákoník - zařazení tohoto bodu. Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní je zde návrh pana poslance Jana Hrnčíře a ten zní Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586 o daních z příjmů. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. Dále je zde návrh pana poslance Jaroslava Foldyny - Podrobná informace vlády o daru munice na Ukrajinu. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Tady je otázka, jak skutečně můžeme efektivně kontrolovat, že je lidem SMS ukládána karanténa opravdu ze strany hygienických stanic, nebo kdo bude tou pověřenou osobou, která bude kontrolovat. Jak chcete uzákonit povinnost nosit u sebe nepřetržitě mobilní telefon? Těch připomínek k tomu tady zazněla už celá řada. Je to otázka i se odvolávat. Vy jste tady uváděli v pozměňovacím návrhu, že tři dny půjde do karantény a potom v podstatě ta karanténa mizí, pokud přijde z druhé strany nějaká odpověď, nebo nepřijde vůbec žádná. Dále, co mi vadí, tak je omezování venkovních aktivit, omezování příměstských táborů, sportovních aktivit, chcete uzavírat děti doma. A vadí mi to zejména u těch dětí, protože to má pochopitelně velmi negativní dopad na jejich psychiku. Vadí mi, že ve svém programovém prohlášení vláda uvádí, že se musíme naučit s nemocí covid-19 žít, a nyní přicházíte novelou pandemického zákona, která má celou řadu nedostatků, pochybností.
Děkuji pěkně, paní poslankyně. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, těch 30 hodin, které tady projednáváme ten zákon, mě poučilo o jedné věci. Tato vláda a tato koalice má nerada prohry. Je třeba to přivítat, a to i za situace, kdy tato vyhláška neměla nikdy spatřit světlo světa, a když už spatřila, měla být zrušena mnohem dříve, protože vyvolávala existenční nejistotu u tisícovek lidí. Tedy rozhodnutí vlády o zrušení vyhlášky bylo racionálním krokem, k němuž tento tlak na mnoha frontách nepochybně efektivně přispěl. Možnost správní obrany je tak totiž nastavena. A posledním důvodem, který jenom dokresluje, že pandemický zákon nemá v našem právním řádu co dělat, je fakt, že o konkrétních opatřeních budou rozhodovat politici, nikoliv třeba orgány hygieny nebo lékaři. Protože ten zákon, ti, kdo dávali dohromady pandemický zákon, moc dobře věděli, co dělají. Protože orgány jiné než politické by jim totiž s rozhodováním typu diskriminace neočkovaných příliš nepomohly, tedy tuto moc museli přesměrovat do svých rukou právě pandemickým zákonem. Roli opozice tradičně chápu tak, že má vládu vždy podezřívat z nejhorších úmyslů. Ale i bez toho bych si stejně musel klást následující logickou otázku: Proč vláda trvá na překotném způsobu schválení pandemického zákona, když je kvůli tomu téměř jisté jeho následné zrušené Ústavním soudem? Navíc ho přijímá v době, kdy v mnoha zemích pandemie oficiálně končí. Možná to souvisí se starým českým zlozvykem být pravověrný se zpožděním. Třeba dodávat munici do země, kde už se jedná o mírovém a diplomatickém urovnání konfliktu. Třeba když na podzim začnou sociální protesty proti drahotě, energetické chudobě a bídě. Pandemický zákon by mohl být efektivnější než otevřené represe. Umím si představit, že všem organizátorům stávek či demonstrací přijde SMS a půjdou na týden do karantény. Nechci domýšlet, kde a jaká bude.
Děkuji. To byl pan poslanec Bašta.
Vážené kolegyně a kolegové, nejdříve mi dovolte, abych vyjádřil údiv. Údiv nad tím, že v naší zemi trvá tato epidemie bezmála dva roky a stále nebyl vydán závazný protokol pro lékaře, jak toto onemocnění covid léčit. Nejedná se totiž dle mého názoru o pandemii očkovaných či neočkovaných, ale o pandemii zanedbání primární péče. Bylo přece naprosto běžné a řekl bych normální, že když člověk onemocněl onemocněním virového původu, zašel k lékaři, který ho důkladně prohlédl, posoudil jeho stav a v případě pochybností či nepříznivého nálezu jej zaslal ke specialistovi. Zavčas se tak odhalil možný zápal plic či jiné komplikace. Chtěl bych zdůraznit, že hovořím o chorobě, která na dva roky ochromila celý svět a která má za následek kromě ztrát na životech i nesmírné ekonomické ztráty. Ohromné množství krachů podniků, živnostníků, zničené životy milionů lidí.
Nyní, jak známo, zcela převládla vlna omikron se specifickou charakteristikou. Je evidentní, že její nakažlivost je extrémní, šíření lavinovité, překonává ochrannou bariéru vakcinace, předchozí infekce, nošení roušek, a jak vidím v přímém přenosu na vlastním pracovišti i ve vlastní rodině, průběh se většinou podobá středním či lehčím virózám, ale u nevakcinovaných jsou těžký průběh i smrt možné. Oficiální předpověď říká, že vrcholu se dosáhne během dvou týdnů a pak bude následovat rychlý pokles. V Izraeli týdenní nárůst smrtnosti dosáhl 300 %, stoupá incidence tedy v Rakousku, konstantně vysoká úmrtnost je v Maďarsku a v Řecku. Přesto se ve většině zemí dochází k názoru, že jakákoliv restriktivní a individuální ochranná opatření ztrácí smysl, a já tedy s tímto názorem do značné míry souzním. Nicméně argument pro opatrnost se vztahuje ke skutečnosti, že naše proočkovanost je pořád relativně nízká a nezvyšuje se. Doporučený jednotný postup. Obsah tohoto termínu prostě neexistuje a tento termín nepoužívejme. Rétorika ministra je sice burcující, ale nevidím systematickou kampaň, což bylo za předchozí vlády kritizováno. Komunitní lidská psyché. Jestliže máme násilné úmrtí jednotlivce, tak je to alarm. A to není prostě dobře. Já se musím historicky vrátit na počátek roku 2020, kdy byla pro celý svět pandemie šokem a zasáhla jej i nás zcela nepřipravené. Všechno se ale tvořilo od počátku, nebyly roušky, nebyla opatření, nefungovaly hygienické stanice, netrasovalo se, netestovalo se, neexistovaly dostatečně testy, neexistovaly vakcíny. A ono se to nedá zřídit ze dne na den. A to je rozdíl, protože nevyhnutelně v podstatě ta autorita tam zkrátka institucionální chybí. Je samozřejmostí, že boj proti pandemii si vyžádal řadu kroků, které omezují denní běžnou činnost, lidská práva. Ale jiný právní instrument tady nebyl. A omezuje svobodu pohybu, shromažďování, podnikatelskou činnost, lze nařídit pracovní povinnost, nasadit vojáky, bezpečnostní složky, omezit průchodnost hranic a garantoval náhradu škody, zisku. Dává státu menší možnost omezení, neomezuje pohyb, neukládá pracovní povinnost, nezavírá hranice. Opatření vydává Ministerstvo zdravotnictví po souhlasu vlády, hygienické stanice v případě regionálního ohrožení. Opatření by měla být odůvodněná. Lze omezit tedy dopravu, podnikání, služby, sportoviště, shromažďování, výuku na vysokých školách, poručit testovat, přikázat ochranné pomůcky.
Je to hlasování s pořadovým číslem 24, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 58, proti 75, tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto bodu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 27, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 20, proti 78, tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 28, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 59, proti 78, s tímto bodem nebyl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Dalším bodem je bod pana poslance Oldřicha Černého. Je to hlasování s pořadovým číslem 30, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 75, tento návrh nebyl přijat. Další návrh je od pana poslance Zdeňka Kettnera. Než budu pokračovat, chci se zeptat, zda je nějaká námitka k hlasování, nebo můžu pokračovat? Vypadá to, že můžu pokračovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 32, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro návrh 59, proti 76, s návrhem nebyl vysloven souhlas. Je to hlasování s pořadovým číslem 33, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 60, proti 75, s bodem nebyl vysloven souhlas. Je to hlasování s pořadovým číslem 34, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 58, proti 74, s tímto bodem nebyl vysloven souhlas. Bod nese název Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 35, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 21, proti návrhu 76, s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Další bod navrhl pan poslanec Karel Sládeček. Bod zní Novela zákona o platech ústavních činitelů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Místo důrazu na léčbu nemocných a zachování pokud možno normálního života pro zdravé se však i tato vláda tváří, že existuje pouze jediná cesta z epidemie, a tou je cesta strachu a restrikcí. Cesta nařízení, zákazů, příkazů, cesta strašení a segregace a nebojím se říct rozdělení společnosti na občany první a druhé kategorie. Rád bych připomněl předvolební sliby nynější koalice, zejména její tehdejší kritiku lockdownu, povinného očkování a nouzového stavu. Byl to, opakuji, až nátlak občanů a také můj a mých kolegů z hnutí SPD, který vládu donutil tuto nesmyslnou vyhlášku zrušit. Vláda obratem přišla s novelou pandemického zákona. Bez většího zájmu médií totiž ukrajuje dalších obří kus z ústavních svobod nás všech. Vytváří paralelní právní řád, obchází řadu zákonů včetně Ústavy České republiky a zavádí tak u nás v podstatě totalitní režim. Jednoduše řečeno, vláda, která deklarovala ukončení nouzového stavu, v podstatě všechna opatření, která byla podmíněna právě nouzovým stavem, zakotvila do pandemického zákona. Upozorňuji, že to byla mnohokrát opatření, která napadl a zrušil Nejvyšší správní soud. Vláda navíc pro tento zákon, který předložila, plánuje neomezenou účinnost. Nově navíc zavádí likvidační pokuty a další rozšíření pravomocí úřadů. To je doslova podvod na voliče, dámy a pánové. Nelze se na jednu stranu chválit tím, že byl zrušen nouzový stav, když všechna omezení a všechny restrikce nyní nebudou podmíněny nouzovým stavem, ale pouze tímto pandemickým zákonem, který navíc nebude mít omezenou platnost. Ano, když se to vládě bude hodit, vytáhne jak králíka z klobouku vhodné opatření. Navíc nově s drakonickou pokutou ve výši jednoho milionu korun za nedodržené každé jedné povinnosti. Rád bych zdůraznil změny, které tato novela zákona přináší. Novela rozšíří výčet mimořádných opatření, která lze podle pandemického zákona za nepříznivé epidemické situace přijmout. Omezení bude možné také u všech činností, při kterých je člověk v přímém kontaktu s někým dalším. Opatření se budou moci vztahovat i na hudební, taneční a podobné kluby, diskotéky, herny, kasina, muzea, galerie, hrady, zámky, veřejné knihovny, planetária, zoologické a botanické zahrady. Úřady také budou moci přikázat testování v zaměstnání a ve školách. Lidem, kterým vyšel výsledek antigenního testu jako pozitivní, budou moci nakázat, aby se zdržovali odděleně od ostatních. Podobné omezení budou moci úřady nařídit i lidem, kteří se vrátili ze zemí se zvýšeným rizikem nákazy koronavirem. Přijetím této novely dojde k zavedení nového institutu, takzvaného příkazu fyzické osobě, což bude v praxi znamenat, že lidé mohou být uzavřeni v izolaci či karanténě bez možnosti řádné soudní obrany, a dokonce bez naplnění zákonných důvodů pro jejich nařízení. Novela zavádí nově možnosti pro omezování práv dětí na základní i další vzdělávání se všemi drastickými psychologickými, sociálními i ekonomickými dopady. Přesto bude na rozhodnutí jedné osoby, zda se budou konat, či nikoliv. Měla to být reakce na tehdejší domnělá rizika, a to navíc reakce pouze dočasná. Toto je snaha do budoucna legalizovat nezákonná opatření, která dosud kritizoval i Nejvyšší správní soud.